Sám sebe usvědčujete z toho - buď z omylu, nebo z manipulace. Vyberte si, co vám je bližší. A protože vystoupí ministři, logicky otevírají rozpravu a to je všechno, co vám namítáme v této chvíli. To fakt necháme na to Brno. Takže prosím umožněte vystoupit v rozpravě ostatním poslancům, kteří o to mají zájem. Jinak to opravdu budeme považovat za manipulaci a ohýbání jednacího řádu.
Nicméně jsem umožnil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo.
Pane předsedo, my jsme o námitce rozhodli bez rozpravy a bezprostředně. A teď jsme za námitkou, jsme před hlasováním, které neproběhlo. Ale neproběhlo! To je přece úplně jednoduché: zdravý rozum, matematická gramotnost, logika. Pokud neplatí, budeme hlasovat znovu, jsme před hlasováním ve třetím čtení, a protože vystoupili ministři, tak ne vy, pane předsedající, ale otevřela se rozprava.
Ale v tom nejsme ve sporu, když jsem chtěl vystoupit, tak jste mi to slovo nedal, a já jsem to akceptoval. Ale teď nebudeme hlasovat o námitce přece, teď nás žádné hlasování o námitce nečeká.
Vzhledem k tomu, že evidentně toto bude... Pan předseda Fiala.
Děkuji vám za slovo. Já jsem se přihlásil do rozpravy sice s přednostním právem. Chci říct jenom jednu věc. Vládní koalice měla možnost se radit o tomto pozměňovacím návrhu od 13. března a domluvit se, jak na něj bude reagovat. Nezvládla to a prostě dopadlo to dneska tak, jak to dopadlo.
Ještě zde bylo jedno přednostní právo.
Jinak bych chtěl říci, že postup, který zvolila sociální demokracie, když zmasírovala své poslance, aby šli hlasovat jinak, byl prostě chybný. Měli jste navrhnout revokaci hlasování, to jednací řád zná, bylo by to bez problémů. Ale pokud byl zákon ukončen, tak pak podávat námitku do dílčího hlasování je prostě věc, která se tady nikdy nestala a kterou asi bude muset rozhodnout někdo mimo tento dům.
Prosím, máte slovo.
Pane předsedo, tady už se stalo takových lapsů a myslím si, že to nikomu nepřidá na důstojnosti.
Ano.
Pokud se týká toho kašlání na pravidla nebo na jednací řád... A já prostě s tím mám velikánský problém. Proto bych poprosil, aby legislativa řekla, zda tedy to, co platilo předtím, než si pan předseda Sklenák vzal přestávku, tak už neplatí pro Stanjuru. Já jsem to nezaznamenal. Já se domnívám, že žádná taková nebyla, že dokonce pan kolega seděl na svém místě. Takže bych moc prosil, abyste tímto způsobem prostě to...
Děkuji, pane předsedo. Pohonné hmoty, jak víte, jsou nákladovou položkou téměř všech surovin. Všechny věci, všechny výrobky se vozí na náklaďácích a různě. Takže pohonné hmoty jsou významnou nákladovou položkou v podnikání všech korporátních skupin, všech firem. My si vůbec nejsme jisti, že dojde k výpadku ze státního rozpočtu. Časem by se to určitě narovnalo, a Česká republika se stane daleko konkurenceschopnější. Naopak, přitáhněme ty tiráky a přitáhněme ty kamiony, aby tankovaly v České republice, aby zvyšovaly odběr pohonných hmot v České republice. Mělo by to do budoucna přinést snížení cen do všech odvětví průmyslu. To je důvod, který nás vedl k tomu, abychom hlasovali pro snížení spotřební daně z nafty a benzinu.
Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS.
ne Hamáček, tabáček jsem říkal, pozor, ať si rozumíme. To by mě zajímalo, jak to, že není rozprava, když vystoupilo několik ministrů, například ministr zahraničí, který nemá se sněmovním tiskem 215 nic společného, a nemohl říkat to stanovisko jako ministr, jsem proti, jsem pro, jsem neutrální. Takže vy jste regulérně povolil otevření rozpravy, vrátili jsme se do třetího čtení, a vy teď tvrdíte že ne, a kolegovi Bendovi, který se hlásil, nechcete udělit slovo. Já proti tomu vznáším námitku. V jaké fázi toho bodu se nacházíme? My tedy v opozici jsme zcela zmateni.
Já jsem přesvědčen, že velmi dobře víte, kde se nacházíme. To znamená: My jsme nyní přijali námitku pana poslance Šincla proti výsledku dvou hlasování a o takovéto námitce se hlasuje bez rozpravy. Já pouze jsem dovolil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo, včetně ministrů.
Dámy a pánové. Řád je to, co nás chrání před námi samými, takže ho musíme dodržovat. A samozřejmě že by se neotevřela rozprava, kdyby nevystoupili ministři, jejichž vystoupením se rozprava otvírá. Takže máme normální rozpravu, žádná jiná možnost není přípustná.
Pane předsedo. Tak já už jsem z toho teď úplně perplex. Takže jestli jsem pochopil dobře, tak vlastně už předsedající schůze dvakrát ignoroval Šincla, takže už se nebudeme vracet o jedno hlasování zpátky, ale o dvě hlasování. To znamená, že dvakrát se tady něco nestalo, ale vy jste předtím tvrdil, že nestačil uplatnit námitku před přestávkou. Tady se to pořád týká spíš poslanců za nepřístojné chování. Tak to já tady můžu vystoupit a říct, že mně ráno nebylo umožněno zpochybnit hlasování u prvního bodu - odpady. Anebo co minulý týden?
Kde je ministr pan Chovanec, ministr vnitra? Kde je předseda vlády Sobotka? Tohle nemůžete myslet vážně! To, co tady předvádíte, je výsměch opozici, ne výzva k tomu, abychom spolupracovali a pracovali!
Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Martin Lank.
Přeji vám krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. A přesto, já jsem na to teď koukal, je tam nějakých 90 pozměňovacích návrhů, z nichž některé předkládají i vládní poslanci. Já bych jenom byl rád, abyste si na to vzpomněli, až nám zase budete vyčítat, že předkládáme nedodělky nebo paskvily kvůli tomu, že nám někde chybí tečka!
Autorů tohoto zákona nebo jeho novely bych se zeptal: A poslanci vám nestojí za to, abyste nám tady dali celé znění toho, co by mělo platit? Takže já jsem ty odpovědi nedostal.
Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Marek Benda.
Podklady, které vám připravují, nejsou správné a pravdivé. Upozorňoval jsem na to i vládní legislativu, i vás jako navrhovatele opakovaně, že podle mého názoru toto vůbec není možný legislativní postup. Vy to ignorujete. Ale prosím, neříkejte už tady víckrát, že novelizujeme ten starý zákon, když ho vy sami v tom návrhu zrušujete!
Já jen pár poznámek v rychlosti k tomu, co zde zaznělo. Co se týče rozhořčení paní kolegyně Černochové, nevím, proč měla pocit, že zde moralizuji. To je prostě pravda.
Přistoupíme tedy k řádně přihlášeným do rozpravy a první je pan poslanec Ivan Adamec.
Dámy a pánové, hezké odpoledne. A rozhodně cílem mého vystoupení je, abychom zvážili jeho navrácení do druhého čtení. Já si myslím, že je to potřeba, protože padala tady slova koncepční. Dále tady padlo, že opozice se chová hloupě nebo že je hloupá opozice. To je staré moudro. A dokonce se někdy říká, že to jsou dobré rady zadarmo, takže já bych s tímto nehazardoval a rozhodně bych takto nehovořil. Klasický příklad je Velká Británie.
Snad možná bychom mohli tuto proceduru projít hladce. Upozorňuji, pokud by některý z nich byl přijat, jsou ostatní nehlasovatelné. Tím bychom se vyrovnali s celým blokem návrhů na změny spotřební daně. Děkuji za pozornost.
K proceduře vystoupí pan poslanec Stanjura. Ano. Vzhledem k tomu, že je složitá, tak ji nechám odhlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Poprosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, a poté pana ministra a pana zpravodaje, aby k nim vždy sdělili stanovisko. S tím, že jsem zaznamenal žádost o větší prostor mezi jednotlivými hlasováními. Výborně.
Jde o pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu kolegy pana poslance Stupčuka.
Takže zeptám se na stanovisko. Kdo je proti tomuto návrhu? Pardon, my tady řešíme komplikaci s hlasovacím zařízením pana ministra vnitra, ale ukazuje se, že to je v pořádku, takže nemusíme přijímat žádná další opatření. Prosím, budeme pokračovat, pane zpravodaji.
Není tedy pravda, co zde zaznívá také neustále dokola, že opozice dostala tento komplexní pozměňovací návrh až koncem června. Dostala jej už před nějakými osmi týdny.
Pane poslanče, můžete pokračovat ve svém projevu.
Takže děkuji za slovo. Další několikrát opakovanou nepravdou tady z tohoto místa bylo konstatování, že k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu nebyla zpracovaná důvodová zpráva. To není pravda, ta důvodová zpráva byla samozřejmě zpracovaná, má 24 stran a byla zveřejněna současně s tím komplexním pozměňovacím návrhem.
Odhlašuje se. Děkuji.
Proto tedy opakuji, hnutí Úsvit podpoří tuto novelu i ty pozměňovací návrhy. Děkuji za pochopení.
Nyní se hlásí ještě pan ministr Chládek. Ještě v rozpravě. Prosím, pane ministře.
Přijde mi serióznější, abych vystoupil ještě v rozpravě, aby na to mohl někdo reagovat. Bude to pouze komentář k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Byť mám pana poslance Zahradníka rád, i paní poslankyni, tak tady mám stanovisko od odboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky, kteří pracují s velmi rizikovou skupinou, tak je zapotřebí opravdu tady dbát na kvalifikaci tak, jak je nastavena. Co se týká návrhu u paní poslankyně, v podstatě se v tom shodneme, pouze je nutné se domluvit na technickém postupu.
Děkuji panu ministrovi.
Nenuťme vychovatele k tomu, aby si za každou cenu museli doplňovat vysokoškolské vzdělání.
Nikoho nevidím, rozpravu končím.
A tímto vám děkuji za podporu tohoto návrhu.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda na závěr jenom řekla pár slov za ředitele škol, nejen za mě jako poslankyni. Přála bych si, aby opravdu stav ve školství byl na jiné úrovni, než stávající stav je. Ale jsem realista. Jsem člověk, který musí každý den řešit takzvaně v první linii situaci ve školství, a proto vnímám tuto novelu jako velmi vyváženou a rozumnou. Tato novela jaksi řeší několik kategorií pedagogických pracovníků.
A to dokonce předtím, než jsme v Bruselu jednali, tak byla situace ještě horší. A pro informaci - my počítáme s jejím uzavřením, protože text už je hotov, během měsíce srpna. Čili v srpnu bychom neměli dohodu o partnerství. A z hlediska obsahu jsme vyšli ze staff regulations, což je vlastně služební zákon pro úředníky Evropské komise. Myslím si, že těžko bude namítat Evropská komise, že bychom nevyhověli jejím požadavkům v tomto případě. Možná ještě poslední poznámku a ta se týká Rekonstrukce státu. Ze strany pravicové opozice tady zaznívala argumentace, jak Rekonstrukce státu kritizuje návrh zákona. My jsme ochotni jednat o některých pozměňovacích návrzích. Ano, pojďme jednat o konkrétních pozměňovacích návrzích, přestaňme se tady vydírat jednak ultimativními požadavky věcnými, tak i tím, že zákon neprojednáme vůbec, pokud nebude zcela v těch klíčových věcech vyhověno pravicové opozici. Děkuji za pozornost.
Já si myslím, že slova vydírání, nesmysl, hloupost po tom pátečním extempore by měla být používána ve velice omezeném rozsahu. My jsme společně s ODS přišli s nějakými podmínkami nebo požadavky, s tím, že očekáváme, že speciálně vy a pan premiér Sobotka ustoupí z toho naprosto tvrdého stanoviska, které mediálně prezentujete, a skutečně budete jednat. Už jenom způsob prosazování tohoto klíčového zákona nám přijde naprosto neuvěřitelný a krajně nešťastný. Nejvyšším úředníkem na každém úřadu je státní tajemník. Státní tajemník je jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra. Úřad vlády uděluje akreditace univerzitám k úřednickým zkouškám a vzdělávání. Já tedy osobně toto za vydírání nepovažuji. Otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy i zástupce akademické a soukromé sféry, za podmínky složení úřednické zkoušky a odpovídající praxe v daném oboru. Zachování náměstků jako řídicího stupně služebního úřadu. Zrušení funkce náměstků pro řízení sekce a ponechání jednoho typu náměstků, na které se nebude vztahovat služební zákon, ale budou mít řídicí kompetence. Zajištění personální kontinuity a stability. My nestavíme tyto požadavky jako ultimátum, ale jako podklad pro jednání všech politických stran ve Sněmovně, tak aby se jejich lídři pokusili najít kompromisní řešení. Možná, že ho nenajdou.
Pan ministr? Kdo je proti? Můžeme tedy přistoupit k hlasování jako celku. Přednesu návrh usnesení. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Klíčovým pojmem veřejné služby je z našeho pohledu profesionalita. Přijímání do státní služby, kariérní postup, odměňování úředníků by se měly řídit pouze odborným hlediskem. Služební zákon by měl stanovit základní principy pro státní službu - nestrannost, bezúhonnost, objektivní způsob výběru do služby a služebního postupu - založené na kritériu schopnosti a odpovědnosti. Výběr státních zaměstnanců by měl být založený na otevřené soutěži, jejímž výsledkem by byli nejschopnější pracovníci, a v neposlední řadě je nutná personální depolitizace veřejné služby; státní úřady nesmějí být trafiky pro straníky. Ale samozřejmě platí i to, že když veřejná služba musí být službou celé veřejnosti, tak musí také pracovat na zadání vedení úřadu. Například když ministr řekne "vybírejte takto tyto daně", tak státní správa musí toto politické zadání splnit. To, co je už dnes jasné, že stávající vládní mutace zákona přímo odporuje modelu nezávislé profesionální státní služby. Jinými slovy, mnoho z nás si je tu vědomo, že tento zákon v této podobě vůbec státní správu nečiní nezávislou a odpolitizovanou. Naopak, ukázalo se, že nikoli poprvé vědomě lhal, protože Evropská komise chce pravý opak než koaliční vláda premiéra Sobotky. Jednak Evropská komise zdůrazňuje, že do působnosti zákona by měly spadat pokud možno, a to cituji "všechny orgány státní služby bez ohledu na jejich právní postavení", a samozřejmě dodává, že - opět cituji "rychlost by nikdy neměla být na úkor kvality předpisu". Proč nám tedy premiér Sobotka a ministr pro lidská práva Dienstbier a další lhali? Proč tvrdili, že přijdeme o 500 miliard, když nepřijmeme jejich zákon? Protože chtěli vyvinout tlak, pod kterým bychom přijali paskvil, který umožní panu Sobotkovi zabetonovat své zkřížené trafikanty na nejvyšší pozice ve státní správě. Proto navrhovatelé změnili paragraf u jmenování generálního ředitele státní služby z kompetence prezidenta a tuto pravomoc darovali panu Sobotkovi. To je něco, co samozřejmě hrubě odporuje samotnému smyslu zákona a tomu, co potřebujeme jak my, tak tomu, co od nás čeká Evropská unie. Troufám si říci, že větší kritiku Unie bychom sklidili za schválení prosobotkovské verze, než když zákon budeme ještě nějaký čas projednávat. Pochopitelně návrh zákona má daleko více chyb, které již zmínili a jistě ještě zmíní další vystupující. Stávající verzi zákona Úsvit podpořit nemůže. Samozřejmě však rádi nadále povedeme konstruktivní diskusi, abychom se společně dobrali verze přijatelné napříč Sněmovnou. Diskuse tady ve Sněmovně se však jeví jako nekonečná a je zřejmé, že je čas najít dostatečný čas na shodu napříč politickým spektrem.
To je zatímní pořadí přihlášených. Nyní tedy požádám pana ministra Jiřího Dienstbiera, aby se ujal slova v rozpravě ve třetím čtení.
Pozměňovací návrhy byly podány v následujícím sledu: Pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka ve znění legislativních úprav, tak jak byly načteny ve třetím čtení panem poslancem Zahradníkem, v podstatě říkají následující: Tento pozměňovací návrh rozšiřuje podmínky splnění odborné kvalifikace pro vychovatele v dětském domově o tyto možnosti: úspěšným složením maturitní zkoušky na střední škole v oboru vzdělání vychovatel nebo pedagog volného času a úspěšným složením maturitní zkoušky na střední škole v oboru zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky probíhající formou profilové zkoušky, maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatelství. Tito pracovníci dosud nevykonávali svou práci v zařazení na pozici tohoto pedagogického pracovníka, ale na pozici asistent pedagoga či nepedagogický pracovník. Takže tento pozměňovací návrh také stanovuje jasné principy pro dosažení kvalifikace. Jak budeme hlasovat? Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A, tedy pozměňovacím návrhu pana Zahradníka jako celek. Dále navrhuji, abychom hlasovali o části B pozměňovacího návrhu paní poslankyně Berdychové také jako celek, a následně abychom hlasovali o celé novele zákona 563, o pedagogických pracovnících.
Paní kolegyně Putnová se hlásí k postupu hlasování.
Děkuji. Já si dovoluji navrhnout, abychom pozměňující návrhy paní poslankyně Berdychové rozdělili, tak jak to umožňuje a jak to strukturuje její pozměňující návrh, jsou to čtyři body.
Takhle bychom to udělali. Dobře, paní zpravodajko.